V některých okresech už dneska ani revmatolog není. Pokud bychom se bavili o primární péči, o péči praktických lékařů jak pro dospělé, tak pro děti a dorost, máme řadu i velkých obcí a měst, kde není v tuto chvíli dětský praktický lékař. Pan ministr tady prezentoval jako velký úspěch reformu primární péče. Já musím za sebe říci, že to je jedna z cest, která by nám rozhodně v českém zdravotnictví pomohla.
Pak tady máme komunisty. Všichni víme, kolik za 20. století tato ideologie přinesla milionů mrtvých, týraných, umučených. A to je pravda, abychom jenom nekritizovali Andreje Babiše. Pro nás, pro ODS, platí, že s komunisty se nevládne, nevládne se s nimi a nebudeme s nimi vládnout. S nimi se o vládě prostě vyjednávat nemá. Pokud máte, milí kolegové z těch dalších dvou stran, jiný názor, já ho respektuji, ale s tím se my nikdy nesmíříme. Já jsem si původně připravil dotazy, jmenovitě pro každého člena poslaneckého klubu sociální demokracie, protože počty jsou jasné. Třetí strana, strana, která má program. Strana, která má slovo demokracie ve svém názvu. A u těch jediných fakt nechápu, co v té koalici vlastně dělají. A to je ministr zdravotnictví. Já jsem dlouho přemýšlel, co vedlo Andreje Babiše, že si vybral tohoto ministra zdravotnictví. Fakt jsem o tom dlouho přemýšlel. To je člověk, který fízloval a sháněl kompromitující materiály na svého koaličního ministra a jeho rodinu. Můžu mu nabídnout - ministr, Ken, Superstar, Zpěvák. Metody jsou pořád stejné. Vy, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, chcete dát důvěru Andreji Babišovi? Druhý příklad. To není náhoda. To je systém. Nebo dáte důvěru Andreji Babišovi? Takhle to úplně přesně stojí. Ať už bývalé, nebo současné. A poslední dotaz mám pro - a teď to nemyslím vůbec ironicky, opravdu - ctěného kolegu Jana Hamáčka, s kterým, já doufám, že by to potvrdil, máme opravdu dobrý, možná velmi dobrý osobní vztah. A já jsem si, když jsem mluvil o tom programu - a ocenil jsem, že sociální demokracie má i program levicový. Nedá se všechno koupit. Nedají se všichni koupit. Nás si nekoupíte. A tak skončí Andrej Babiš.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Budou čtyři hodiny ráno a pokusím se být stručný. Nicméně za několik okamžiků každý z nás vstane a řekne - v přeneseném slova smyslu - důvěřuji nebo nedůvěřuji Andreji Babišovi, člověku, který nám dělá ostudu v celé Evropě. A nepochybně o tom rozhodnou poslanci vládní koalice podporované komunistickou stranou. Komunistická strana má svá hodnotová východiska. Ta jsou mi natolik vzdálená, že na ně nedokážu apelovat. Nicméně hodnotová východiska má nepochybně sociální demokracie jako nejstarší státoprávní demokratická strana v České republice. A já se chci obrátit právě na poslance sociální demokracie s prosbou, aby si uvědomili, o čem každý z nich bude v tuhle chvíli rozhodovat.
I "nadále podporovat" v newspeaku této vlády asi znamená, že se slíbí hory doly, udělá se série fotografií při podpisu peticí za legální držení zbraně, ale faktickou práci opět odvede někdo jiný. Co ale pro ně udělal nejdříve ministr a následně předseda vlády a jeho dvě vlády? Předposlední citát: "Zpřísníme podmínky pro soukromé bezpečností služby a prosadíme přijetí zákona o soukromých bezpečnostních službách, aby byly pod přísnější kontrolou státu." Zejména z důvodu malého zájmu ministra vnitra jde zatím o prázdnou proklamaci. Závěrem jsem tedy nucen konstatovat, vyhodnocení naplňování programu vlády je v oblasti vnitřní bezpečnosti poměrně zdrcující. Asi není nutné zdůrazňovat, tím spíše po té diskusi, která před chvílí skončila, která oblast, a to za současné celkově nejisté bezpečnostní situace, je dlouhodobě zanedbávána a podceňována. Nejsem přesvědčen, a to i na základě prezentovaných faktů, že by vláda Andreje Babiše věnovala záležitostem národní bezpečnosti takovou pozornost, jakou si tato problematika dnes rozhodně zasluhuje. A ještě jednu poznámku musím věnovat tzv. skartacím či ničení agenturně operativních materiálů příslušníky Státní bezpečnosti, kterou dopoledne zmiňoval také pan premiér. Dovolím si ho na základě dlouholetého studia pramenů opět opravit. Tato skartace desítek tisíc svazků neproběhla pod prvním nekomunistickým ministrem vnitra Richardem Sacherem, který byl jmenován do funkce Václavem Havlem v posledních dnech roku 1989, ale již v první dekádě prosince 1989 v gesci tehdejšího prvního náměstka federálního ministra vnitra Alojze Lorence. Děkuji za pozornost.
Než dám slovo dalšímu řečníkovi v řádné rozpravě, jsou tu nějaká přednostní práva a nějaké faktické poznámky. Takže jako první s faktickou poznámkou pan poslanec Králíček, poté pan poslanec Růžička.
Takže není pravda, že se v tom nic nestalo. Je na vládě a bude se posouvat do Poslanecké sněmovny.
Děkuji. A nyní pan poslanec Růžička s faktickou poznámkou.
Dobré ráno. A ono to není jenom tak. Je to věcí ministra vnitra, je to věcí pana premiéra, je to věcí celé vlády. Takže to, co jste tady říkal, rozhodně není pravda. To také funguje. Funguje to, jako garant Ústecký kraj a Zlínský kraj, kde požární ochrana jde do škol. Jsou programy, kde se děti učí, jak mají reagovat na mimořádné události, co mají dělat, když vznikne požár, učí se poskytovat první pomoc. To také funguje, možná třeba jenom o tom nevíte. A poslední věc - implementace zbraňové směrnice. Nedělá to jenom paní poslankyně Černochová, dělají to i naši poslanci. Naši poslanci jsou v kontaktu s Ministerstvem vnitra, s tím odborem, který řeší implementaci. To bych chtěl říct, že to tak je.
Já také děkuji. Prosím.
Já bych jenom možná si dovolila trošku poopravit svoje předřečníky, protože pan Žáček nijak nezpochybňoval integrovaný záchranný systém. V tom se všichni shodneme, že skutečně je to funkční systém, systém, který by si zasloužil určitě lepší techniku, lepší vybavení, více finančních prostředků, lepší ohodnocení. On tady citoval z programového prohlášení, kde stojí, že finančně podpoříme zkvalitnění a zefektivnění fungování bezpečnostních sborů a integrovaného záchranného systému, což tato věta, snad se shodneme, neznamená jeho zpochybnění. A k tomu zákonu o bezpečnostních agenturách, bezpečnostních službách. Pokud ten systém je na vládě, my nemáme jako poslanci přístup do eKLEPu. Já se to teď dozvídám od vás, byť vím i od pana poslance Ondráčka, že o něčem takovém se hovoří. Ale zatím jsem paragrafové znění já jako poslankyně výboru pro bezpečnost ještě nedostala. Takže jsem zvědavá, co ten návrh bude obsahovat. A jenom doufám a věřím, že to nebude stejný návrh, jako se tady projednával v minulém volebním období a který naštěstí se nedoprojednal, protože byl velmi špatný. Takže ani v tomto ohledu pan Žáček nelhal. Vy jste použil to slovo, já jsem za něj předtím byla káraná. Já vás za něj nekárám, protože na slovu lež nebo hloupost já nevidím nic pejorativního. Takže tady to bylo míněno tak, že to ještě nebylo předloženo Poslanecké sněmovně do procesu. Jsme víc než dva roky od voleb. Pokud tyto normy nebudou předloženy řekněme do podzimu letošního roku, tak si myslím, že se nestihnou v tomto funkčním období projednat, což je škoda a bude to v rozporu s vaším programovým prohlášením.
To za prvé.
Nyní pan poslanec Jan Skopeček s faktickou. Dále pan poslanec Válek s faktickou poznámkou. Prosím, vaše dvě minuty.
Myslím si, že podpora rodin, podpora mladých, podpora dětí není pravá, není levá, ale je správná nebo špatná. Já tomu rozumím, chápu to.
Tak prosím, vaše dvě minuty.
Minule jsem vystupoval jako odborář, teď vystoupím trošku jako pedagog. Naprosto nekompromisně.
Dále se připraví paní ministryně Maláčová a pan poslanec Válek.
Pan předseda Hamáček zaměnil příčinu za následek. Ano, ta debata byla relativně klidná. Ministři, mistři uhýbání a nesmyslných projevů, splnili svou práci. Kdo rozčeřil tu soudružskou pracovní atmosféru, pane předsedo Hamáčku prostřednictvím? Vaše paní ministryně. Já nevím, pane předsedo. Ale já tomu rozumím a je správné, že se předseda zastane své kolegyně. Tak buď mluvte vždycky, nebo mlčte vždycky!
Děkuji, pane předsedající. Já jsem ve svém příspěvku při vyslovování nedůvěry vládě poukázala na to, co se za poslední rok v sociální oblasti podařilo. A myslím si, že toho bylo opravdu hodně. A jaká reakce jsem sklidila? Bylo toho opravdu hodně, že jsem arogantní a hloupá. Takže ještě jednou.
Děkuji a nyní mám dvě faktické poznámky. Takže pan poslanec Válek. Prosím, vaše dvě minuty.
Vy víte, že když jsme se bavili o eNeschopenkách, tak jsem se snažil být velmi korektní. Říkal jsem vám, co si myslím, co mám za tipy, a myslím si, že to nebylo k neprospěchu věci. Vraťme se zpátky k tomu problému, kvůli kterému jsme se dneska sešli, a to je premiér a jeho potíže. A my se bavme na zdravotním a sociálním...
Nikoho nevidím. Končím rozpravu. My už to samozřejmě známe, už jsme zkušení, co se týče těchto hlasování. K přijetí usnesení, kterým se vyslovuje vládě nedůvěra, je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců. Jako první jsem vylosoval paní poslankyni Věru Adámkovou. Budeme to mít skoro od začátku abecedy. Jestliže se zdržuje hlasování, řekne "zdržuji se". Jakýkoli jiný projev poslance se považuje za zdržení se hlasování. Já samozřejmě poprosím každého z poslanců, aby své stanovisko řekl dostatečně hlasitě, abych ho mohl v souladu s jednacím řádem opakovat na mikrofon. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje vládě nedůvěru." Jiří Běhounek: Není přítomen, omluven. Paní poslankyně, dáme ještě kolegům chvilku. Já vás poprosím, abyste se v rámci možností opravdu usadili.
Děkuji, pane předsedo. Tak dobré ráno i za nás, za ověřovatele. Dovolte mi, abych vyhlásila výsledky. Pro návrh, který spočíval v kladném hlasování o nedůvěře vládě, se vyjádřilo 85 poslanců a poslankyň. Zdrželo se 12 poslanců a poslankyň, omluveno bylo 18 poslanců a poslankyň. Komu by se o tom snilo, že to jejich závěrečné působení v naší Poslanecké sněmovně bude takové. Další věc, kterou ještě jsem měla na srdci a kterou jsem prošvihla před půlnocí, protože jsme se tady kočkovaly s paní ministryní. Dnes jsme zkazili kulaté narozeniny jednomu našemu kolegovi. Chtěla bych popřát Petrovi Sadovskému hodně zdraví, štěstí, lásky a trpělivosti.
A já tedy konstatuji, že Poslanecká sněmovna návrh usnesení nepřijala. Paní poslankyně, páni poslanci, projednali jsme stanovený pořad 32. schůze Poslanecké sněmovny, kterou tímto končím a přeji vám dobrou noc, dobré ráno... Tak. Sebe zopakovat? Radek Vondráček: Proti návrhu. Ivo Vondrák: Nepřítomen. Ptám se, zda všichni přítomní poslanci byli čteni, případně zda jsou nějaké pochybnosti k průběhu hlasování. Zuzana Majerová Markéta Pekarová Marie Pěnčíková: Zdržuji se. Kateřina Valachová: Omluvena.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. Ještě mimo body s přednostním právem pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik.
Aby lid České republiky alespoň částečně mohl to, co mu bylo ukradeno, dostat zpátky vráceno.
Děkuji Pavlu Kováčikovi. Ještě než dám slovo panu místopředsedovi vlády, požádám sněmovnu o klid.
Vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych velmi stručně uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.
Pane ministře, já vás přeruším a požádám sněmovnu ještě jednou o klid!
Já už jsem chtěl jenom poděkovat za vstřícný přístup k projednávání návrhu na schůzích výborů a podvýborů. To je celé.
Je tam pozměňovací návrh pana poslance Pikala, který shlukuje ustanovení, která byla rozeseta po celém jednacím řádu. To znamená ti z vás, kteří se nebudou chtít učit s tím novým systémem, nebo vaši asistenti se s ním nebudou chtít učit, s tím novým systémem, tak nebudou nuceni do toho, aby se toto učili. Bude to fungovat až od nového volebního období. Ale skutečně bude možnost zpracovávat si je offline. A záležitosti, které se týkají transparence, tak budou řešeny v rámci zákona o lobbingu, který má za úkol předložit vláda.
Myslím si, že pan Bartoš hovoří o tom, že to bylo dlouhé, že to bylo něco, co, nebylo úplně korektní. Já naopak si myslím, že ta jednání probíhala v duchu velice konstruktivním a že jsme měli možnost si ty věci vyříkat a hledat nějaký společný postup, tak aby došlo ještě k větší otevřenosti a průkaznosti. To je za prvé.
Nemáte zájem vystoupit. Takže nyní tedy zahajuji podrobnou rozpravu a do podrobné rozpravy mám jednu jedinou přihlášku a je to pan poslanec Radek Holomčík.
Já se přihlásím ke svým pozměňovacím návrhům, jenom bych rád zareagoval na tu výměnu, která tady zazněla. Pan předseda Ivan Bartoš hovořil o konkrétním jednání ke konkrétnímu problému a vlastně pokládal dotaz směrem k panu ministrovi. A toho se účastnil i pan zpravodaj. Já bych se chtěl přihlásit ke dvěma pozměňovacím návrhům, které jsem odůvodnil v obecné rozpravě.
Tak, další přihlášku do podrobné rozpravy nevidím. Takže já tímto podrobnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem ještě o závěrečná slova. Není zájem o závěrečná slova a já tím pádem, protože tady nemáme žádné návrhy k hlasování, tak končím druhé čtení tohoto návrhu. Nyní tedy přistoupíme k dalšímu bodu a jedná se o
Děkuji. Nadstandardní valorizace je jedním z kroků ke splnění našeho slibu, že v roce 2021, to znamená na konci funkčního období vlády, bude průměrná výše důchodu odpovídat alespoň 15 tisícům korun. Nad rámec zákonné valorizace navýším důchody všech důchodců o pevnou částku. valorizace o pevnou částku relativně více pomůže důchodcům s nízkými příjmy. Nadstandardní valorizace o pevnou částku tak pomůže zmenšit riziko chudoby seniorů, která nyní ohrožuje téměř třetinu z nich, to znamená téměř třetinu osob starších 65 let. Životní úroveň se zvýší u všech z nich bez ohledu na výši jejich důchodu. Garanční sociální výbor i rozpočtový výbor doporučují Poslanecké sněmovně s návrhem zákona vyslovit souhlas. Děkuji za pozornost a prosím o vaši podporu návrhu zákona.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán rozpočtovému výboru.
Tak jak již sdělila paní ministryně, výbor pro sociální politiku doporučil přijmout tento tisk v navrženém znění. Zabýval se jím na své schůzi 16. května. Nicméně většina členů výboru pro sociální politiku se s tímto návrhem neztotožnila. Čili jak jsem řekl, doporučuje vyslovit souhlas s tímto tiskem v předloženém znění.
Pane poslanče, máte slovo. Děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které mám zatím tři přihlášené poslankyně a poslance. Takže jako první bych požádal o vystoupení paní poslankyni Pekarovou a připraví se paní poslankyně Šafránková. A já vás poprosím o klid v jednacím sále, aby se mohla paní poslankyně v klidu vyjádřit.
Pane předsedající, dobré odpoledne.
Dobré poledne, dámy a pánové.